Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví." Jenom zdůvodňuji, že se z toho zákona vypouštějí konkrétní léčivé přípravky. Čili zůstane tam výjimka na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, ale nikoliv na konkrétní léčivé přípravky, tedy na konkrétní vakcíny. Děkuji za pozornost.
Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Rostislav Vyzula.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velmi zavádějící reklama, manipulující s lidmi, ohlupující je, tak jsem navrhl tento pozměňovací návrh, který upravuje stanoviska reklamy, která může být jen realizována.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji, pane předsedající. Ale týkají se opravdu pouze těchto dvou. Nicméně až budeme hlasovat o třetím čtení, poukazuji na to, že se musí o mém návrhu hlasovat jako o celku.
Poslední zatím přihlášenou v podrobné rozpravě je paní poslankyně Věra Kovářová.
Takže navrhuji tento novelizační bod vypustit.
Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Jestliže neeviduji žádný návrh na vrácení zákona ani zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Budeme pokračovat podle upraveného pořadu schůze, a to bodem číslo čtyři. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Jako reakci vytvořila Evropská komise směrnici, která sjednocuje v rámci Evropské unie bezpečnostní podmínky pro činnosti při těžbě ropy a zemního plynu v moři. Všechny členské státy mají povinnost implementovat tuto směrnici do svých národních legislativ. Pro Českou republiku jako vnitrozemský stát vyplývá ze směrnice jediná povinnost. V rámci novelizace původního zákona z roku 2000 byly provedeny některé technické úpravy jeho znění, aby byl uveden do souladu se současnou legislativou, zejména s novým správním řádem a občanským zákoníkem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To znamená, například se posiluje kompetence České obchodní inspekce z hlediska pořizování zvukových, obrazových záznamů. A já tady vidím určité úskalí v této novele, která se po projednání v Legislativní radě vlády potom na vládě změnila. Proč to říkám? Já jsem pro propuštění tohoto návrhu do druhého čtení do výborů.
Slova se ujme pan poslanec Petr Kudela, který je druhým přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně musím říci, že mi ten návrh připadá jako málo ambiciózní. Toto řešení visí podle mě nějakým způsobem ve vzduchu. Česká obchodní inspekce často dává různým předváděcím firmám pokuty, ale Česká obchodní inspekce už není schopná doložit, dohledat, jak tyto pokuty byly vymoženy. Co takhle se zabývat otázkou kaucí? Pořádáš předváděcí akci, slož kauci. A v případě, že kauci nezaplatíš, dopouštíš se porušení zákona.
Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Prosím, pane ministře.
Chtěl bych také sdělit, že i já to občas vidím jako málo ambiciózní, ale já jsem se musel také dopracovat přes to stadium, že mi to schválila vláda a všechny zúčastněné orgány.
Děkuji panu ministrovi. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych plynule navázal na příspěvek kolegy Plíška.
Já nejdřív zagonguji.
Vnímám varování, že výsledkem regulace bude dříve či později podstatné oslabení konkurenceschopnosti potravin vyráběných na území České republiky. Zde bych znova zopakoval, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Balaštíkové, že když schválíme tu dnes předkládanou novelu, že my vlastně pomůžeme i dodavatelům z cizích zemí. A ke snížení vývozů. To znamená, že čeští výrobci zásobují nejenom český trh, ale i zahraniční. Protože potom bychom se mohli také dobrat toho, co tou novelou nebo přitvrzením toho zákona způsobíme. Jestli prostě nepůjde i o poškození vývozu českých potravin do zahraničí. Udržování a případně i zpřísňování regulace, a tím vyvolaný stav faktické a právní nejistoty určitě povede k opatřením k ochraně dosavadních i budoucích investic vynaložených obchodníky v České republice. Na toto jsem byl upozorněn. A vzhledem k tomu, že utíkají domácí podnikatelé, tak myslím, že naše prostředí výrazně ochudí i to, když začnou utíkat i ti cizí.
Pane poslanče, vás prosím o zvýšení hlasitosti. Ostatní kolegy poprosím o klid...
Chce se mně říct něco jedovatého, ale...
Ne, prosím, neříkejte to!
Zase, nemyslím si, že do takto citlivé problematiky by měl zasahovat Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Novela nepřináší ani deklarovanou vyšší právní jistotu. Definice významné tržní síly je zcela neurčitá a vágní. Tudíž dneska bych chtěl aspoň dospět k tomu, že... Že bych dokončil tu obecnou stránku a pak mám připomínky k jednotlivým paragrafům. Vy možná chcete všechno regulovat, vy potom ty důsledky nevíte. A jestli ne, tak já bych doporučoval, aby sociální demokracie, celkem mám signály, že snad máte pozitivní ekonomickou situaci, tak se dojeďte na váš model politiky a jeho důsledky podívat do Francie.
Jelikož je to procedurální návrh, budeme o něm hlasovat neprodleně. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Budeme tedy pokračovat v dalším projednávání a já poprosím k mikrofonu paní poslankyni Balaštíkovou s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji a prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Na tom je postavená tržní ekonomika. Podnikání se dělá s cílem mít zisk. A pokud se týká ministra zemědělství. Víte, co můžete všechno způsobit? Přesný opak toho, co chcete. Byť já nepodsouvám ani paní kolegyni Balaštíkové jakékoli zlé úmysly.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru.
A má to jeden jediný důvod. Já to vím a vím taky, proč to takhle je. Já vám řeknu konkrétní příklad z praxe. Měli jsme tam dozorčí radu. U těch dodavatelů to prostě takhle je. Je to prostě o tom, jakým způsobem se ten trh křiví, či nekřiví zákony a státními intervencemi.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji a poprosím pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Kolegyně, kolegové, nedá mi to, tak ještě jednou to zkusím. A nechci říkat, kdo to dělal, to tak nějak všichni víme. Já bych chtěl vidět, jak opravdu se chovají řetězce třeba ve Francii ke svým dodavatelům. Ať někdo tu analýzu udělá. Ale já myslím, že vedle nejsme.
Pane poslanče Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího, jak dlouho se ještě budete naivně vymlouvat na předchozí vlády? A vy jste měli jedinečnou šanci, jedinečnou šanci s tím něco udělat.
Pan poslanec Benešík hledá chybu u minulých vlád, tak já mu musím připomenout spojku mezi minulými vládami a vládou současnou. Tehdy největším lobbistou za prosazení tohoto zákona den před volbami byl Andrej Babiš. Sám se ve svých vystoupeních chlubil tím, jak obvolával jednotlivé poslance a jaký tlak na Poslaneckou sněmovnu vyvinuli. Pomohl mu s tím současný premiér vlády Bohuslav Sobotka, který zařídil, aby se přesně ten den před hlasováním Sněmovna sešla a tento zákon byl prohlasován. Takže jestli chcete něco na někoho svádět, tak je to tato spojka, o které byste měl přemýšlet. No právě proto. Protože si to zařizoval už v roce 2010, tak z logiky věci si to zařizuje nyní jako ministr financí.
Prosím, pan ministr Brabec je první s přednostním právem.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl odpovědět na otázku, která tady padla. Tím důvodem je, že nejsme připraveni na situaci, kdy mnoho měst má zainvestováno v městské hromadné dopravě právě použití řepkového paliva. Tím pádem pro ně by to znamenalo bez podpory rozdíl v ceně až 14 korun, což by pro ně mohlo být smrtící. Druhá věc. Bez podpory by to znamenalo zřejmě velký problém pro producenty, ale i zpracovatele cukrové řepy. Možná že by to vedlo i k ukončení tohoto tradičního oboru v České republice a samozřejmě že by to mělo vliv i na cenu na benzínových pumpách nebo i naftových pumpách. A potom jenom bych se chtěl ještě vyjádřit k některým velmi vtipným poznámkám, co jsme za to dostali. Já bych chtěl udělat prohlášení, že naši poslanci a naši představitelé dostali několik kvalitních dárků. Pan Sekyra nám dal asi dvě procenta našeho rozpočtu za tu dobu. Možná že bychom u TOP 09 našli sponzory, kteří dali daleko větší částky, myslím, že tam byly jedenáctimilionové dary a podobně. Takže ano, stálo nám to za to, dámy dostaly zrcátka a korále a my jsme dostali kovové nože.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. A když tady někdo doporučoval místo řepky krmnou pšenici, tak je třeba si uvědomit, že ta krmná pšenice musí být také někým sežrána, ale ten dobytek tady prostě není. A potom, mám pocit, že čím méně tomu kdo rozumí, tím více to tady komentuje. Chci poprosit, abychom se, a teď nepodporuji ani biopaliva, naopak, ani cokoliv jiného, abychom se doopravdy se znalostí věci vyjadřovali. Jenom pro pana kolegu Novotného prostřednictvím předsedajícího. Není tedy anemofilní, čili není rostlinou, kterou by opyloval vítr. A řepkový pyl tudíž neputuje ovzduším a větrem.
Děkuji, pane předsedající. Takže plocha v zásadě plus minus stejná. Jsou tam rozdíly, které se pohybují mezi, řekněme, 30 až 40 tisíci hektary podle toho, jaký je podzim, jak se podaří zasít, kolik nám toho přezimuje. Znění toho zákona zná slovo biopalivo. Já velice rád přizvu kolegy z mého ministerstva. To je diskuse, která je tady klidně otevřená a na půdě Poslanecké sněmovny a zemědělského výboru ji můžeme vést.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že barva modrá by některým zástupcům opozičních stran možná lépe lahodila oku než barva žlutá.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Asi jsem nebyl plně pochopen, ale beru to na sebe, určitě jsem se špatně vyjádřil. To nebyla kritika předchozích vlád. Já jsem pouze upozorňoval na to, že někomu se zdá, že té řepky je moc a že je to hnus a že lidé už toho mají dost. To je docela možné. Já neříkám, že to není pravda.
Myslím, že nijak nenarušíme přístup české ekonomiky k nějakému liberálnímu tržnímu prostředí tím, že praštíme přes ruce ty, kteří si tady dovolují více, než si dovolují ve svých mateřských zemích. Myslím, že na tom není nic, co by bylo socialistické, nic, co by bylo netržní. Myslím, že to je normální selský přístup k řešení problému.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
Ale já si myslím, že pokud bychom uvažovali takhle, tak by to bylo naprosto špatně.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Já jsem kdysi vedl delegaci České republiky na jednání Světového obchodního fóra. Není to tak jednoduché zrušit všechny principy, aby to byl ryzí a čistý trh. Tak jsem to chtěl uvést jako příklad, protože tady také si na to nemusíme hrát ve vztahu dodavatelů a obchodních řetězců.
Děkuji panu poslanci Urbanovi za jeho faktickou poznámku.
Pan premiér, abych ho odcitoval, říká: Velmi často se tady zmiňuje fakt, že tato předloha je čímsi výjimečná. Řada jiných členských zemí EU má obdobnou formu regulace ve svém právním řádu, jako Rakousko, Lotyšsko, Finsko, Maďarsko, Velká Británie, Litva, Německo, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko. Necituji to úplně přesně a slovo od slova. Já jsem si připravil jenom pár příkladů, abychom věděli, co porovnáváme. Podle mě jediné, kde je srovnatelná a podobná právní úprava, je Slovensko a Maďarsko. A od našich politických kolegů na Slovensku vím, že i tam se přemýšlí buď o novelizaci a zmírnění, nebo o úplném zrušení, že ta aplikace nepřinesla ty efekty, které slovenská vláda a slovenský Parlament přinášely. Opravdu všech, a ne sektorově jako my. Takže nemůžeme říkat, že to je obdobné jako německá úprava. Když si vezmeme italskou úpravu, tak tam je hlavně princip závislosti uplatněn, to znamená, ten chrání skutečně ty malé dodavatele. Zase nesrovnatelné s tím, co je v Itálii. A přiznal to i pan premiér, nebo přiznal, zmínil to pan premiér v okamžiku, kdy mluvil o zneužití dominantního postavení. Takže ÚOHS udělal tohle. Tak to je úplně přesný přístup našeho ÚOHS, o kterém musím říci, se vláda většinově domnívá, že je velmi dobře řízen. Musím potvrdit slova paní poslankyně Balaštíkové, že je tam RIA. Stejně tak v té samé RIA konstatuje ÚOHS: "Vyrovnání smluvních vztahů může přinést jistý smluvní náklad straně s významnou tržní silou a může například dojít k následnému omezení sortimentu." Což opět dopadne na ty spotřebitele, v jejichž zájmu údajně tento návrh zákona projednáváme. Musím připomenout, že na evropské úrovni je tento fakt zdůrazňován opakovaně. A řekněme si, jaký je stav věci z čísel.
Takže my tady sami nemůžeme úplně změnit pravidla soutěžního práva. Zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní úprava rozeznávají jen dva základní typy porušení soutěžního práva. Jednání obchodních řetězců vykazuje znaky zneužití svého postavení. A když se podíváme do České republiky, tak žádný z největších obchodních řetězců nedisponuje výrazně větším tržním podílem, a není tedy možné u některého z nich prokázat dominantní postavení a posuzovat takové jednání dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. To je ten důvod, proč se domnívám, že musí existovat specifická právní úprava. Jak už jsem zmínil, připravený návrh zákona zahrnuje poznatky a zkušenosti, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže získal za dobu aplikace. Z provedených správních řízení, která úřad vedl a vede, ze sektorového šetření, které správním řízením předcházelo, vyplynulo, že chování obchodních řetězců vůči jejich dodavatelům je skutečně projevem síly obchodních řetězců, a to vůči všem jejich dodavatelům bez výjimky. I relativně velcí dodavatelé musí přistoupit na podmínky, které vyžadují obchodní řetězce, protože v opačném případě s nimi obchodní řetězec jednoduše ukončí spolupráci. Typickým projevem síly obchodních řetězců je to, že dodavatelé nemají žádnou možnost, jak změnit obchodní podmínky obsažené ve smlouvách, které jim obchodní řetězce předkládají k podpisu. Je naprosto běžné, že obchodní řetězce požadují od dodavatelů nejrůznější platby, a to bez jakékoliv poskytnuté protihodnoty. Poplatek, a to i ve stotisícové výši, museli zaplatit všichni dodavatelé, a to i ti, v jejichž zemi žádná nová prodejna Kauflandu otevřena nebyla. Jak jsem tady zmiňoval v minulosti, je zcela obvyklé regálné, to znamená umístění zboží do nejvýhodnějších pozic z pohledu zákazníka, tak aby bylo na očích. Tato věc je v současné době předmětem posuzování ve správním řízení. Jiný obchodní řetězec, Billa, požaduje po svých dodavatelích poplatek za tzv. remodeling prodejen. Jedná se o novou vnitřní dispozici obchodu a opět musí platit dodavatelé i v případě, že se jedná o prodejnu, do níž své zboží nedodávají. Pravdou však je, že v okamžiku, kdy začal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tyto případy řešit, došlo ke změně chování většiny obchodních řetězců a lhůta stanovená zákonem v délce 30 dnů je dodržována. Tady si myslím, že se jedná o pozitivní přínos stávající právní úpravy. Další nefér jednání obchodních řetězců spočívá v požadavcích na tzv. zpětné bonusy. To jsou platby, které nejsou předem sjednány, nevážou se na dosažení určitého objemu prodaného zboží, ale dodavatelé je prostě platí. Toto je případ správního řízení, které úřad vede se společností Tesco a které dosud není uzavřeno, čili další případ konkrétního řízení, které vede ÚOHS. Toto řízení je v současné době předmětem soudního přezkumu. Domnívám se, že novelizace tohoto zákona umožní efektivnější vymáhání povinností, které jsou v tomto zákoně stanoveny.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Já vás tady mám elektronicky přihlášeného.
Je to řešeno, jak jste pak řekl, v jiném zákoně, protože druhotná platební neschopnost se řetězila v řadě oborů v ekonomice, proto to bylo přijato.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych otočila debatu trochu jiným směrem.